Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská 14. 9. z důvodů pracovních.
Tato Sněmovna nemá morální právo tajit svůj názor na tuto situaci a už vůbec nemá právo na utajování informací o korupci spojené s antikampaní placenou výrobci genové terapie proti covidu.
Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Leo Luzar, připraví se paní poslankyně Kovářová.
To, o čem hovořím, je totiž opravdu Česká pošta. Česká pošta, zdůrazňuji s velkým Č, Česká pošta, je v situaci, kdy stojí před privatizací.
Prosím tedy o podporu tohoto návrhu a zařazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání.
Děkuji za pozornost.
To je prý nový bod, takže budeme hlasovat o zařazení nového bodu a poté o pevném zařazení.
Já bych prosil o zařazení volebního bodu.
Myslím si, že to je nadstranická věc. Každému je zjevné, že pokud nezařadíme tento bod na pevný čas, tak se nikdy nedostaneme k jeho projednání. Takže navrhuji, aby se bod 171, Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů, zařadil na čtvrtek po písemných interpelacích. Dále navrhuji, abychom pevně zařadili sněmovní tisk 956, což je novela zákona o střetu zájmů.
Pokud jde o ty všeobecné obchodní podmínky: ano, lidi to nečtou. Lidi to nečtou a já na to upozorňuji tady deset let, napsal jsem to i ve své knize, mám rozbor všech těch všeobecných obchodních podmínek, jak jsou malým písmem, jak jsou dlouhé a podobně. To je pravda, to je všechno pravda.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A máte pravdu a já děkuji za slova, která pronesl předseda Senátu z pravicové politické strany. Ale budiž, stalo se, máme tady před sebou výsledek. Nevím, jestli, kolegyně, kolegové, víte, jaký je rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem. Ale je to docela velký rozdíl v přístupu k právu. Spotřebitel oproti zákazníkovi má totiž vyšší zákonnou ochranu. To všechno má právo dělat spotřebitel. Ale zákazník už ne, protože zákazník má mít právní vědomí v rámci vztahu, a jediné, co je možné upravit, je, že je v menším postavení než ten velký, ale to je taky diskutabilní. A s tím my zásadně jako KSČM nemůžeme souhlasit. A proto se přikloníme k verzi, která je z Poslanecké sněmovny, která tady tohleto nedovoluje.
Nyní vystoupí v rozpravě pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Myslím, že pan premiér tu byl skoro 10 minut, docela hezký výkon na něj, víc než obvykle. Já začnu asi reakcí na pana poslance Luzara. Ona to není jenom sémantika, ale matematika. Ale spotřebitelé jsou podmnožinou zákazníků. Ano, pro komunisty je divné a podezřelé, že bychom měli chránit i malé živnostníky. Já tomu rozumím, to je jejich ideologie, já to respektuji, já s tím nesouhlasím. Ale komunisté tu vládu celou dobu podporovali a teď se diví, nejradši by se z toho vylhali a tvrdili, že byli celé čtyři roky v opozici. Pokud ne, tak je to asi na podrobnější debatu. Já v tom rozpor prostě nevidím - někdo to vidět může, já to nijak nezpochybňuji.
Krátce zareaguji - takže jste řekl tři věci. Za prvé, prý vám píšou občané, že náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými je špatný. Druhá věc - návrhy zákonů. Tak mi ukažte to třetí, čtvrté pohlaví. Prostě pohlaví jsou jenom dvě. Je to buď muž, nebo žena. Každý jsme se narodili s pindíkem nebo s pipinkou. To jsou vaše návrhy, takhle vy hlasujete. To je otřesný, to je otřesný. Takže jestli se chcete bavit o vašem hlasování k zákonům a o vašich návrzích, můžeme, ale je to v zásadním rozporu s tím, co prosazuje SPD. Jenže on se relativně nedávno účastnil v Praze aktivně demonstrace "Uprchlíci, vítejte v České republice".
Můžu jenom připomenout, že se bavíme o pořadu schůze.
Opakuji, ve čtvrtek po projednání smluv ve druhém čtení.
Pan předseda Válek s přednostním právem.
Pět možností, třeba jedna vyjde. A že to nevyšlo, je škoda.
Já to s dovolením zrekapituluji. Takže nejprve nový bod - Zpráva ministra zdravotnictví o současné situaci.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já si dovolím načíst návrh, který zazněl na grémiu, ale naše dohoda byla taková, že to tady načtu já.
To bylo možná přeřeknutí.
To bylo vše, co jsem měl ke kolegovi Luzarovi, prostřednictvím předsedajícího.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Leo Luzar bude reagovat faktickou poznámkou.
To je pravda. Má speciální zákon, proto ta podmnožina toho zákazníka, ten spotřebitel, je více chráněn než běžný zákazník. A v tomto zákoně je spotřebitel definován. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. To je definice spotřebitele a ten má vyšší ochranu zákonnou než zákazník jako podmnožina. A kolegové v Senátu udělali to, že tuto vyšší ochranu spotřebitele škrtli tím slovíčkem a dali tam zákazník, čili zvýšili, ale vzali těm spotřebitelům tu vyšší ochranu, kterou tento zákon dává.
To se na mě nezlobte, ale to je logika, která se nedá absolutně uplatňovat.
Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám, nikoho ani nevidím. Bude mít závěrečné slovo, takže tím pádem mohu skončit rozpravu a přichází na řadu závěrečná slova. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Návrh usnesení zní takto: Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty.
Kromě toho návrh upravuje také mnoho dalších dílčích oblastí, z nichž mohu připomenout například zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění nebo zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků.
Notabene jako první bod na pátek my jsme navrhli zrušení pandemické pohotovosti. My tady máme prioritu teď zrušit pandemickou pohotovost. Takže to jsou naše programové priority, takhle my si to představujeme. Proto budeme hlasovat tak, jak budeme hlasovat.
Děkuji za slovo. Sněmovní tisk 956, to je návrh - skupina poslanců Petr Sadovský, Zuzana Ožanová, Michal Ratiborský, Taťána Malá, Jiří Mašek, Věra Kovářová, Marek Výborný, Radek Rozvoral, Jan Chvojka, Leo Luzar. Ani jeden pirát tam není napsaný. Tak kde je problém? A jestli tady máte, že vaše priorita je zrušit pandemickou pohotovost - tak proč jste to nenavrhli? Vy jste navrhli diskusi. Ale tím, že o tom budeme diskutovat, tím to nezrušíme. Jinak je to jenom diskuse a akorát se tady budeme zdržovat. A váš poslední návrh, kde si stěžujete, že nepodporujeme odebírání dávek seniorům a dalším potřebným za plíseň v bytě... Nepodporujeme a nebudeme to podporovat, protože to je asociální a týká se to lidí, kteří jsou potřební.
I ve svém mobilu mám staženo, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu. Takže tady ano, souhlasím, vy jste byli pro pandemický zákon, my proti, vy to obhajujete, tak tady hledáte nějaké důvody. My jsme ty podpisy sbírali pro mimořádnou schůzi, vy jste se nám tam nepodepsali, tak to je prostě programový rozpor. My jsme proti. A co se týče té vaší třetí poznámky, tak to už je snad jenom k smíchu. Celá republika ví, že náš návrh zákona je ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Prostě a jednoduše Piráti podporují nepřizpůsobivé, podporujete zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jediní vy jste tady osamocení.
Možná přečtu omluvy, ať se to trošku zklidní. Pane předsedo, máte slovo. Jenom poprosím všechny tady v té diskusi, není to tam úplně zbytečné, aby se poslanci navzájem oslovovali prostřednictvím předsedajícího.
Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ten pandemický zákon, tak skutečně to je rámec, který jsme tady prosadili. A proč jsme ho prosadili? A nějaký rámec na pandemii, která může fungovat... Nikdo z nás pořádně neví, jak se může třeba ta nemoc vyvíjet, jaké přijdou mutace a tak dál. To je zkrátka odpovědný přístup k vládnutí, který vašemu hnutí poněkud chybí.
Protože jak jsem řekl, spotřebitelem je ze zákona považována jenom fyzická osoba. Takže tolik taková drobná poznámka.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, kolegyně a kolegové, já tady v každém případě podpořím slova pana předsedy Senátu, že energetické společnosti by měly dávat dopředu vědět, kdy končí smlouva. Bohužel se stává, že mám nějakou smlouvu, a každý rok si ta energetická společnost zvýší svoji cenu. My všichni tady v Evropě chceme, abychom měli čisté vytápění, abychom se vyvarovali oxidu uhličitého a zlepšili atmosféru. Ale právě jediný čistý zdroj na vytápění je elektrická energie a zdražujeme ji nepředstavitelným způsobem. Co k tomu dodat.
Děkuji a ještě s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Dolínek.
Novela byla projednávána nejenom na plénu, ale na řadě odborných seminářů i na otevřených platformách a ten prostor tam byl. Ale zase z pohledu právní jistoty záleží, jak by to bylo řešeno. Proto mi přijde, že není to ideální, není to dobré a malinko v tom navíc cítím politiku. Přišlo mi to, a ne že bych se tedy potřeboval zastávat pana kolegy z ANO, ale přišlo mi to, že to bylo takové: Zkusme někomu vzít jeho téma a něco mu do toho dát jiného, že to umíme taky. A to mi přijde trošičku, že se to nepovedlo, a já proto požádám kolegy, aby podpořili sněmovní verzi, která je připravena kvalitně a po diskusi.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Podle sebe soudím tebe. Tak to prostě nebylo. Neurážejte pana předsedu Senátu a mé kolegy. Nejsme posedlí tím, abychom vám náhodou nevzali nějakou zásluhu, vám nebo panu poslanci Nacherovi. Držte se předmětu věci a ty osobní útoky si odpusťte, prosím.
Děkuji. Nyní pan předseda Senátu Miloš Vystrčil v obecné rozpravě.
Já mám chuť se zeptat, jestli jste četl těch 20 stránek, které jsem vám poslal. A pokud ano, tak nerozumím tomu, co říkáte. Kdo z vás čte všeobecné obchodní podmínky? A to, že dodavatelské společnosti budou oznamovat změnu na internetu, mají některé z nich, a já je můžu jmenovat, ve svých všeobecných obchodních podmínkách. V tom materiálu, který, jak jsem slyšel, pan poslanec Dolínek četl, jsou kopie části těch všeobecných obchodních podmínek dvou společností. Jedna z nich se jmenuje Centropol a má 500 000 odběrových míst. Všichni, co mají s nimi smlouvu, mají ve všeobecných obchodních podmínkách napsáno, že se dozví změnu ceny zveřejněním na internetu, na webových stránkách. A mohl bych jmenovat další. A teď k tomu dalšímu. A tady někdo říká, že pokud to takto necháme, že to je netržní. Já nevím, jestli víte, že společnosti, které prodávají dneska plyn, normálně o 100 až 200 korun indikativní cenu překračují a za to to prodávají. A nikdo o tom nemluví, protože ty smlouvy se automaticky prolongují a změna ceny se neoznamuje. Tak to dneska vypadá. Jinými slovy, ten člověk, který se třeba živí tím, že je klempíř, že je vodák, že prostě chová ovce nebo něco jiného, tak vůbec nemá šanci a jede v nějakém vlaku, kde mu někdo pořád zvyšuje cenu.
Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Za sebe vyslovuji k tomuto pozměňovacímu návrhu a za Ministerstvo financí neutrální stanovisko. To by byla ta nejhorší varianta.
Prosím, pane senátore, máte slovo.
Pozměňovací návrh Senátu pod bodem 1 napravuje takovou menší legislativní nepřesnost ve formulaci bodu 21 návrhu zákona, která by mohla dle senátní legislativy způsobit interpretační problémy. Považujeme toto za nezbytné proto, aby nevznikaly nějaké interpretační spory.
Mohlo se podařit i třeba odstranit diskriminaci porodních asistentek jakožto vysokoškolsky vzdělaných odbornic, a to v rámci zdravotního pojištění, mohlo se podařit vylepšit řadu dalších věcí, a ty tam bohužel nejsou.
Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec David Kasal a s přednostním právem je přihlášen pan předseda Vlastimil Válek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A proto vznikla tato komise, která to má přesně stanovovat a dávat tomu přesné podmínky.
Pan předseda Vlastimil Válek s přednostním právem. Ještě přečtu omluvu. Pan předseda Ivan Bartoš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Snaha o absolutní dokonalost je celoživotní snaha, která pravidelně končí neúspěchem, ale myslím si, že totéž se týká jakýchkoliv zákonů. A pak se tam střídali ministři a náměstci, kteří vůbec netušili, co v tom zákoně je, takže ho nebyli schopni na zdravotním výboru ani prezentovat. To znamená, nebýt zdravotního výboru, tak se ten zákon nemohl posunovat v té době vůbec dopředu. Ta léčba je nasazena často předtím, než to pojišťovna schválí, pak to pojišťovna odmítá hradit té nemocnici nebo je to hrazeno z paušálu a tyto příběhy, které byly v mnoha případech extrémně smutné a extrémně frustrující pro kohokoliv, kdo dělá nejenom ve zdravotnictví, ale především pro ty pacienty, se opakovaly.
Do rozpravy další přihlášku nemám... Hlásí se pan předseda Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani paní senátorka. S přednostním právem pan předseda Michálek. Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Takže nemáte pravdu, pane předsedo, naopak celá ta úprava směřuje ke kvalitnější stomatologické péči v České republice.
Ano, pan předseda Michálek.
Čili je to tak, že na kvalitnější alternativy přispěje pojišťovna stejně nebo více toho, co přispívá na ty méně kvalitní alternativy? Protože naši kolegové mi tvrdili opak, takže já jsem jedině rád, pokud to tak je.
Hlásí se někdo do rozpravy? Paní senátorka se hlásí do rozpravy.
Ale tím pádem, že neprošel ten první, tak asi by bylo logické hlasovat jako první. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Dalším návrhem paní poslankyně byl nový bod s názvem Plošné zrušení roušek. Plošné zrušení roušek, nový bod. Posledním návrhem paní poslankyně Hyťhové je nový bod s názvem Pandemická pohotovost; zařazení nového bodu. Dostáváme se k návrhům pana poslance Lubomíra Volného. Ten navrhuje zařazení nového bodu Odvolání Rady České televize. Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování. Pan poslanec Bojko navrhuje, abychom bod 193 týkající se vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání zařadili jako první bod dnes. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.